Ten rozdíl v tom valorizačním mechanismu je 19 miliard korun. Takže myslím, že zbude ještě 81 miliard korun a z těchto peněz by se dostalo i na rodiny s dětmi a na ostatní sociální opatření.
Pan poslanec Foldyna a následuje pan ministr Jurečka. Všechno faktické. Ještě prosím o ztišení. Máte slovo.
On pan Skopeček odešel, já jsem mu to chtěl vysvětlit. Pane Skopečku, já jsem vám to chtěl... Já jsem se nechal emotivně unést, víte? Ráno stojí důchodci před supermarketem a čekají, aby si mohli nakoupit ve slevě. Ti důchodci mají často vnoučata, a tak jim pomáhají. Mně se to úplně těžce říká, pane Skopečku, víte, to je taková těžká situace v místě, kde lidi žijou z ruky do huby. Možná to neznáte. Přijeďte se k nám podívat. Je to emotivní, přátelé. Je to velice emotivní. Abyste věděli, jaká je tam situace. Přijďte ke Kauflandu ráno v devět, když tam otvírají, nebo k Lidlu nebo k nějakému jinému obchodnímu domu a podívejte se, co si ty lidi kupujou. To nejlevnější, to nejméně kvalitní, protože už jim žádný prachy nezbývají dneska. A vy jim ještě chcete ukrást ten zbytek, na který měli nárok. Promiňte mi tedy, že jsem byl tak emotivní.
Pan ministr Jurečka, následuje pan poslanec Novák.
Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím reagovat na celou řadu mých předřečníků a chci tady ilustrovat několik jednoznačných faktů, které opravdu nelze oddiskutovat. To znamená, nejčastěji vyplácený důchod v této zemi je 21 000 korun. Podívejte se vy všichni ostatní, já to nezlehčuji, ale podívejte se v té struktuře, kde jsou opravdu ty osoby s velmi nízkými důchody. Těm, kteří mají důchod opravdu na té nejnižší rovině, přidáváme i nominálně více. Takže když tady argumentujete tím, že tato vláda někomu něco chce brát, tak ano, tady je situace taková, že těm, kteří mají ty nejvyšší důchody, budeme valorizovat nižším tempem a těm s těmi nejnižšími důchody přidáme více. Jaké je tempo růstu těch důchodů? O 31 % vzrostou důchody za rok a půl občanů v této zemi, kteří pobírají důchody. Když se podíváme na situaci těch, kteří na ty důchody ve svém pojistném musí vydělat finanční prostředky, tak ta jejich situace zdaleka, zdaleka neroste tímto tempem. O tom je ta mezigenerační solidarita. Je to reakce moje faktická na to, co tady zaznělo a nebyla pravda.
Já poprosím o ztišení poslance. Faktická slouží k reakci na rozpravu a já se domnívám, že tady v tomto případě bylo reagováno na to, co tady zaznívalo v předchozích příspěvcích, to bylo zcela evidentní. Faktická poznámka, další v řadě, je pana poslance Nováka a následuje paní poslankyně Fialová.
Já si dovolím, vaším prostřednictvím, reagovat na pana kolegu Výborného, který nám tady říkal: nikoho neožebračujeme, nikomu nic nebereme. No berete. Vy jste tady říkal: přidáme 752 korun. Jestliže nikomu nechcete nic brát, tak to tady můžeme dneska zavřít a jít pracovat, protože jsme tady zbytečně přece. Já bych vás chtěl vidět, jak s tím vyjdete vy. Chtěl bych vás vidět. A to, co ten důchodce za vaší vlády dnes díky valorizaci - ne díky vaší práci, díky valorizaci - má dostat, tak je to pořád mnohem míň, než jak mu vzrostly životní náklady díky vaší neschopné vládě. A pokud se vrátím ke stavu legislativní nouze, tak ono vlastně ano, když si přečtu první část: stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů... To už hraničí opravdu s tím, že začínáte ohrožovat základní práva a svobody občanů.
Co chci tady zmínit z hlediska legislativní nouze? A proto ten nález Ústavního soudu to takto vyhodnotil. Kdybych já tady měl prostor daleko většího času, tak samozřejmě budu velmi rád, když to nebudu muset předkládat ve stavu legislativní nouze a vést tady tuto debatu s těmi obrovskými obstrukcemi. Ale bohužel takový prostor tady nemáme. A prostě je nutné udělat ty reformní zásahy, i když to není příjemné. Ale prostě holt nemůžeme jako politici, kteří vidí tu realitu, vidí to, kam se to do budoucna posune, říkat, že to prostě dělat nebudeme, že to prostě ještě počká. Ono to nepočká. Bude výrazně méně emoční. Je to, na co jsem se snažil v jedné části soustředit, a to je ta otázka, proč legislativní nouze, proč je to jiné, než to bylo za vlády Petra Nečase. Jsme v jiném časovém rámci a vlastně nemáme potom ani jiné alternativy. Takže pokud opravdu myslíme vážně, že nám leží na srdci blaho obyvatel České republiky, tak prosím neříkejte, že tady někdo někoho okrádá. Protože ano, každému z nás záleží na tom, aby se naši senioři měli dobře. Myslím, že prakticky každý z nás máme někoho z našich rodičů nebo prarodičů, kdo je v důchodu. Bohužel ji nemáme. Ale nemůžeme ten schodek a ten deficit dál prodlužovat a ten problém ještě zvětšovat. Je potřeba opravdu udělat racionální krok. Nemůžeme si vyskakovat, ale zajímá nás to, co po nás jednou budou muset platit naše děti a naše vnoučata, a není nám to jedno. A jestli můžete udělat racionální opatření, tak ho teď udělejte.
Vystoupení pana ministra vyvolalo řadu faktických poznámek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo, paní předsedající. Ne, říkám, že jste ho tady zmiňoval. Zmiňoval. Ale já se vrátím k tomu vašemu vystoupení, které jste tady měl. Když už jste tady vyprávěl to, co jste vyprávěl, tak proč jste v rozpočtu měl nulu na tu valorizaci? To by byla jedna otázka, která by mě docela zajímala, protože to ve mně zakládá pochybnosti o tom, že to byl čistý úmysl, že jste žádnou valorizaci vyplácet nechtěli. Další, s jakou inflací počítáte v příštím roce, když tedy má vzniknout ta hospodářská škoda? Vy už tedy predikujete, že ta inflace bude tak vysoká, že vám to způsobí tu hospodářskou škodu, kterou vy tady říkáte. Zajímalo by mě, jak jste se s tím vypořádali.
Já vám nevyčítám, že vy za to můžete, to se zde udělalo v minulosti, a bavme se o tom, proč se tam tenkrát dala inflační doložka. Ale máme tady dneska dva případy. První je ten, kdy říkáme církevním restituentům: to vyplatíme dle zákona. A mně se to zdá fér. To není proti církvím. Prostě je to tam. Buď tedy měříme všem stejně, anebo to všem budeme krátit. Ale potom tedy hrajme tu hru fér! Tak si nezvyšujme platy my jakožto ústavní činitelé, jakožto politici, potom vyplaťme těm církvím méně a poté tedy možná je to i částečně obhajitelné. Může si třeba někde najít práci. Já vím, že to je v tom inflačním vzorci, ale pojďme si to dopočítat. To přece nemůžeme myslet vážně, že zde říkáme, že když jim to zvedneme a budou mít 18, 19 nebo 20, že de facto jsou na tom dobře. Přece všichni vidíme, že se s tím vyjít nedá! Zkusme si to. Není to jednoduché. Není to pro ně žádná výhra v loterii, a proto tvrdím, že brát to téhle skupině, která se nemůže bránit, je to nejhorší, co můžeme udělat. Odmítám naprosto striktně, že důchodce je dlužník. Není to tak. Ti lidé tady v drtivé většině pracovali, odpracovali svůj profesní život a stát je v tomhle případě dlužníkem, a stát se proto vůči nim musí chovat tak, že je dlužníkem. A pokud máme problém uřídit inflaci, pak za to musíme zaplatit. Ale je tady nějaký zákon a my nechceme nic jiného, než aby se dneska ten zákon dodržel. Máme zde právní stanoviska, že nejednáte v souladu s ústavním právem, a to ve dvou oblastech. Ten jim dal za pravdu a schválené zákony zrušil. Mně se to nezdá. Ano, zástupci koalice tvrdí, že mimořádná okolnost nastala. Například pan předseda Benda tvrdí, že kdyby doslova byla s opozicí nějaká rozumná řeč a neměli jsme tady zběsilou bandu populistů - cituji ho - tak bychom mohli jít nějakou jinou cestou. Ale asi jinou cestu před sebou v tuto chvíli nemáme. Je to něco populistického? Je něco populistického na tom, že chceme, aby se rok 2023 udělal zákonnou cestou? Ale pojďme se podívat na jednu zajímavou věc a to je nález z pléna Ústavního soudu. Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu či nesouhlasu. Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou. Kdykoliv opozice vysloví svůj nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí, využije jednacím řádem stanovené... a tak dále. A ještě citace z judikátu. A teď si můžeme odcitovat celou řadu právníků. Nepochybuji o tom, že jste se jimi museli zaobírat. A teď to zajímavé: Případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj - ještě jednou, ústavní právník Antoš - případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců, a teď se na poslední chvíli, nebo možná dokonce i retroaktivně snaží prosadit změnu zákona a bojí se obstrukcí opozice, rozhodně nelze považovat za mimořádnou okolnost. Tolik ústavní právník Antoš. A teď to tady rozebírá celé, a dokonce to srovnává s tím rokem 2010, kdy to Ústavní soud shodil.
To znamená to, co děláme teď. Ještě jednou: Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury při přijímání nových zákonů, to znamená normální legislativní proces, který má tři čtení, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Opozice podle Ústavního soudu v tomto případě jen využila svoje právo k ochraně svých práv v souladu s jednacím řádem. U vědomí výše uvedených argumentů je zjevné, že projednávání novely zákona o důchodovém pojištění v režimu legislativní nouze je v rozporu s ústavními principy, s ústavní praxí i s judikaturou Ústavního soudu, což považuji za mimořádně závažné. Nejlepším řešením této neudržitelné situace je tedy tento vládní návrh projednat řádně ve třech čteních, anebo jej nejraději rovnou zamítnout. Jak opakovaně uvádí Ústavní soud, při posuzování toho, zda byl právní předpis přijat zákonem předepsaným způsobem, nestačí prozkoumat jen to, zda nedošlo k porušení jednacích řádů obou komor Parlamentu nebo jiných procesních předpisů. Funkcí Ústavního soudu je totiž hlavně ochrana ústavnosti, a proto musí posoudit, zda v procesu přijímání právního předpisu byly dodrženy i Ústavou České republiky stanovené požadavky pro přijetí zákona. A to je v tomto případě otázka retroaktivity projednávaného zákona, princip právní jistoty a legitimního očekávání adresátů právních norem, ale také ochrana sociálních práv důchodců, což jsou základní lidská práva, o kterých jsem tady mluvil na začátku svého projevu, a ochrana práv výkonu poslaneckého mandátu každého poslance, ať už je v koalici, nebo v opozici. Výkon legislativní procedury musí zohledňovat celou řadu ústavních principů, zejména principy dělby moci, pluralismu, svobodné soutěže politických sil, princip reprezentativní demokracie založené na svobodném výkonu mandátu a rovnosti členů parlamentu, na svobodě projevu a na svobodné parlamentní rozpravě, princip většinového rozhodování a od něj neoddělitelný princip ochrany menšin, které jsou na parlamentní půdě představovány právě námi, parlamentní opozicí. Institut vyhlášení stavu legislativní nouze omezuje či relativizuje všechny tyto ústavní principy, a proto musí být podmínky jeho použití vykládány velmi přísně. Stav legislativní nouze může být proto použit jen pro situace, které se zjevně a výrazně na první pohled vymykají běžnému průběhu politických procesů a politických sporů mezi vládou a opozicí. Existence takto mimořádné závažné situace musí mít rozumný základ a musí být podložena jednoznačnými skutkovými okolnostmi. Dámy a pánové, naše hnutí nemá v názvu svobodu a demokracii náhodou. Jsou to pro nás zásadní hodnoty, stejně tak jako úcta k ústavě. Děkuji vám za pozornost.
Dámy a pánové, přeji hezký večer. Pokračujeme nyní s přednostními právy. Pan ministr tu není, takže jste na řadě vy zatím. Prosím, máte slovo.
Aby nám ho předložil? Děláte si legraci? Děláte si skutečně legraci? Nezaznamenala jsem omluvu. Pokud jsem ji přeslechla, tak se omlouvám, ale to je neuvěřitelné. Já vím, že vystoupil s faktickými poznámkami během dopoledne, ale to není to samé. On má předložit a zdůvodnit tento zákon. Já prostě nechápu, že mi jen tak řeknete, on tu není a pojďte mluvit. Ale my chceme mluvit s ním. My chceme slyšet jeho názory. Takže jestli se nějak domluvíme, abych tady nedávala zbytečně procesní návrhy, jestli se nějak domluvíme, že zavoláte pana ministra, aby řádně vystoupil?
Je to tak, kolegyně a kolegové kývají. Paní předsedkyně, my se pokusíme pana ministra sehnat. Jestli vám tedy mohu dát prostor, že byste přednesla svůj příspěvek, a poté je do rozpravy přihlášen...
Pan ministr už je tady, takže já ho určitě pustím před sebe, protože mě zajímá, co nám řekne, jestli je to takto možné, když ho vidím teď v sále?
Pane ministře, jste přihlášen, prosím, s přednostním právem do rozpravy. Máte slovo.
Děkuji moc. Já jsem tady dneska už dopoledne jasně říkal, jaký byl ten postup a důvody, a tak to tady zrekapituluji a zároveň také doplním, jaké jsou odlišnosti oproti stavu, který tady byl v roce 2011, a s tím související nález Ústavního soudu. Já jsem ve veřejném prostoru, je to dohledatelné, řekl před koncem loňského roku opakovaně, počítáme s tím, bude to částka zhruba do 20 miliard. Ano, s tím bylo počítáno. Ale ta změna nastala opravdu v tom výrazném nárůstu mezi měsíci prosinec a leden a v tom čísle, které bylo zveřejněno. Náš věk se blíží osmdesátce, nemáme na rozhazování, přesto nechceme , aby se stát kvůli nám důchodcům ještě více zadlužoval.
Nyní vystoupí s faktickou paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Kubíček a poté pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Takže on si každý vybírá maily, které zrovna potřebuje, které se mu hodí. Já jsem ráda, že jste vystoupil. Aspoň někdo tu sedí. Divím se, že tu není pan ministr financí, ale budiž. Máte to, můžete se všichni podívat v omluvenkách. A mě jenom dojímá tady, jak pořád, pane ministře, i zmiňujete, jak naše vláda něco nezvládla, vy teď děláte všechno úžasně, všechno je zalité sluncem. Ale vzpomeňte si na to, vždyť jste v té vládě s námi byl také. Já nevím, pane ministře, vy máte na mě, asi mě máte tak rád, že vždycky když mluvím, tak vy furt hučíte. Ale to je pořád první vystoupení, teď, prostě pořád.
Já se omlouvám.
Takže jak všechno děláte skvěle, jak jste všechno připravili, ale tady vůbec nesedíme a nebudeme sedět třeba do soboty, do neděle, nám je to opravdu úplně jedno. Tady jde úplně o jinou věc. Já to řeknu zase za ty dvě minuty a připravím si ty maily, co mi píšou ti vaši voliči.
Prosím nyní pan poslanec Kubíček a s faktickou, poté je přihlášen pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Já vám něco přečtu. Můj kamarád právník, který tady pozdravuje některé své studenty, se také díval. Nevím, proč si trápí hlavu až tolik. A napsal mi toto: Na valorizaci důchodů v rámci stávajícího valorizačního schématu už vznikl důchodcům právní nárok. A proto by vláda měla a vlastně musí dodržet stávající pravidla pro valorizaci a postupovat podle ní. Postup vlády je tedy v tomto případě flagrantním porušením základního právního principu, a to zákazu retroaktivní účinnosti právní normy, a narušuje princip legitimního očekávání adresátů této právní normy. Takže ono podle něj v globálu se v legislativní nouzi nemá projednávat co.
Na řadu s faktickou přichází pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo.
Tak děkuji, já navážu na Romana Kubíčka, protože o tom, to je ta podstata, to je ta podstata toho problému. Já to řeknu naplacato. Ale to přece musíte dát do toho kontextu. Ale ve skutečnosti to tak opravdu není.
Nyní s faktickou je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se paní poslankyně Balaštíková.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, to je to, co jsem tady říkala celou dobu. To je přesně to a točíme se kolem toho. Ale to je přesně to, co my potřebujeme vědět. Tak vlastně jste porušili všechno, co jste mohli porušit. A ještě jsem se vás ptala, s jakou inflací tedy počítáte v roce 2024, když by to měla být ta velká hrozba těch škod hospodářských, které by měly nastat?
Nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Balaštíková, připraví se paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat. Víte, že já šetřím svými vystoupeními, protože si myslím, že by se mělo vystupovat, jenom když to nebylo už řečeno. Jenomže právě z vládní koalice pořád slyším podporu těch témat dokola, tak se musím k tomu přidat. Stav legislativní nouze. Já jsem samozřejmě připraven také na vystoupení k tomu samému vlastnímu bodu. Když jste byli v opozici, tak jste říkali, že na každou tu pozici máte připravených x lidí. Vás překvapilo a členové vlády zesinali, když se dověděli čísla ze statistického úřadu.